Táži se: Máte informace, kdy tyto účinné nové léky budou v České republice k dispozici?
A tady je potřeba upozornit, že každý, kdo má pozitivní PCR test, by měl vyhledat praktického lékaře, i když nemá příznaky. My jsme nastavili tři, respektive čtyři protokoly. Takže oni mají jasná schémata, jak postupovat. Takže mohu ujistit všechny občany, že léčba je dostupná, máme všechny potřebné léky, protokoly jsou dobře nastaveny, praktičtí lékaři jsou informováni. Máme jasně a srozumitelně definováno, která mutace to je, a podle toho volíme optimální léčebný protokol. To je naprosto klíčové. Suplementace vitaminu D je ale vhodná zejména v případech prokazatelného deficitu tohoto vitaminu. Kdy to je? Například jsou to pacienti s osteoporózou, obezitou, malabsorpcí, hospitalizovaní, a ti všichni vitamin D dostávají a je to hrazeno pojišťovnou. Takže já bych si závěrem dovolil shrnout: Jsem velmi rád, že už za minulé vlády jsme nastartovali spolu se zemědělstvím a školstvím projekt zdravé výživy, a rád bych, aby to byl jeden z pilířů preventivní péče o naši populaci.
Chci se zeptat, pane poslanče, zda budete mít doplňující otázku?
Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, dámy a pánové, ano, máte naprosto pravdu a děkuji. Rozhodně je potřeba, aby se Poslanecká sněmovna postavila čelem k problému zdravé výživy. Není to jenom problém týkající se lékařů, je to problém týkající se zemědělství, školství a já věřím tomu - věřím tomu, že kvůli zdravé výživě nejenom dětí, ale celé české populace tady najdeme konsenzus napříč politickým spektrem, byť naše názory k různým problémům mohou být rozdílné, tak tu shodu na kvalitě výživy, zdravé výživě a zdraví české populace musíme najít.
Nyní tedy vystoupí paní poslankyně Pokorná Jermanová s interpelací na pana ministra Martina Baxu a připraví se pan poslanec Jiří Hájek. Prosím, paní poslankyně.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, filmové pobídky se nepřetržitě vypisují od roku 2013, nepřetržitě. Proč zmiňuji ty částky?
Nejdřív se kroutili jak hadi, potom posílali sestavy, které se nedaly rekonciliovat, ale nakonec jsme dostali to, co jsme chtěli. To znamená, pokud se ptáte mě, jak budeme postupovat dál, tak vám řeknu, že samozřejmě ty peníze, ty desítky miliard dneska chybí, a absurdní je to, že je nedostali ti malí, pane bývalý ministře. Takže nám ty peníze teď chybí a já za sebe říkám, že pokud to nebude absolutně nutné, my nebudeme rozdávat peníze plošně. Děkuji za pozornost, to je z mé strany všecko.
Dámy a pánové, je to skutečně ještě horší, než jsme si mysleli. Usnesení vlády k těmto jednotlivým materiálům jsou pak přijata stejným poměrem hlasů. Tak možná příště, paní Schillerová.
Pane poslanče, vaše dvě minuty.
Pane ministře Síkelo, prostřednictvím paní předsedající. Musím říct, že z vašeho ranního rozčarování jste se naučil urážet a dehonestovat kolegy poměrně rychle během jednoho dne a svou arogancí zapadáte do této vlády perfektně.
Řekl jste tam toho hodně, ale to podstatné, co jsme potřebovali slyšet, je ten závěr, to znamená, jestli budou poskytnuty zdroje podle programu, které byly projednány s asociacemi, se svazy, s komorami, které jdou pouze malým a středním firmám, protože se jedná o ty, kteří jsou na adventních trzích, ty, kteří měli zavřené drobné provozovny, zejména restaurace, fitness centra a podobně, žádné korporace, nic velkého. Několik týdnů to s nimi bylo projednáváno, bylo to ve finále dojednáno, takže to bude přesně tak, jako to bylo v programech na jaře, které nekončily v žádných korporacích, v žádném průmyslu. Ty končily u těch, kteří byli postiženi, pokud tedy nebudeme brát, že fitness centra jsou velké korporace, restaurace jsou velké společnosti nebo ti, kteří prodávají na adventních trzích. I to je řešení, i to je způsob, jak se k tomu můžeme postavit. Já jsem žádal o jednu jedinou věc, abyste se k tomu vyjádřili. Prosím, abyste řekli, že buď tyto programy ve finále zrealizuje přesně tak, jako jsme tady projednávali ve Sněmovně, jak jsme byli tlačeni, když nám chodily desítky a desítky tisíc žádostí během řádu jednotek dní. Zjednodušeně řečeno, čistě proto, že provozovatelé obchodů, restaurací, fitness center a podobných aktivit, jako jsou bazény, wellness a tak dále, prostě a jednoduše nejsou korporace.
Prosím, pane ministře, dvě minuty máte na vaši faktickou.
A to je to, co my dělat nebudeme.
A omlouvám se, vy po první minutě jste zase začal arogantně na nás útočit. Dneska tady je žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry.
Jaroslav Bašta byl velvyslancem v Rusku, na Ukrajině, v Kazachstánu, v dalších zemích. Pan Farský. A ten předvedl, je to hnutí STAN. Jo, to jsem rád. Tak pane premiére, vy jste říkal, že chcete sloužit lidem. Takže vaše vláda, že chce sloužit lidem. No ale pan poslanec Farský přece oznámil, že odlétá soukromě na půlroční stáž do Spojených států a nechce se vzdát kvůli tomu mandátu poslance. Ale vždyť jsou tam i náklady na poslanecké asistenty. A teď já nechápu, proč pan premiér Fiala, pane premiére, proč nevyzvete pana Farského, ať složí mandát. Proč ho nevyzvete, ať složí mandát? Ale k tomu přece nepotřebuje být poslancem. Dokonce déle než půl roku. A navíc je to v přímém rozporu. A svou kariéru staví nad zájmy a sliby voličům hnutí STAN i tato vláda. A samozřejmě jediným čestným řešením je, aby rezignoval i na post poslance. A je šokující, že takové pohrdání voliči daným slovem podpoří předseda hnutí STAN Vít Rakušan i premiér Petr Fiala. No jo, teď se ale pojďme zastavit, co má být ta práce. Tak to je opravdu zase přímo příznačné pro tuto vládu. Protože on tam jde studovat to, on se tam jde učit téma federalizace Evropy. Ale federalizace Evropy, co to znamená? Pane premiére, je to jasné, že? A vy chcete, aby jednou z těch spolkových zemí byla třeba Česká republika. To je federalizace. Co je tedy představa, co bude studovat a co bude prosazovat pro další práci, jak říkal, pro vládní koalici pan Farský. Proč jede to té Ameriky? Kdyby ho neměl, tak tam nemá pro ně cenu. To je přece ta politická, proto je tam přece pozván, proto má to stipendium. Ale to je přímo protistátní, to je úplně protistátní činnost, nezlobte se na mě. To je zánik České republiky, federalizace Evropy. To nás budou řídit z Berlína a z Bruselu? Ale je to ten model pro to představení pro diváky a pro laiky, co jde studovat pan Farský. Píšete, že v zahraniční politice chce vláda jít cestou větší orientace na NATO a EU. Jasně, ty následně lze definovat. Tady jsem to zdůvodnil, proč to tam vidím na mnoha příkladech. Takže vy nechcete demokracii. Protože prosazujeme přímou demokracii. Takže to, když chceme, aby v zásadních věcech mohli rozhodnout občané, to je nedemokratické?
Ministerstvo má samo o sobě také nějaké technické připomínky, ale chci říct jednu konkrétní a jasnou věc, která tady nezazněla a byla posunuta v debatě. Jedná se o korespondenční volbu ze zahraničí. To je závazek naší vládní koalice. Na tom už jsme začali pracovat. Jenom pro vysvětlení, co v našem programovém prohlášení je, a je to možná důkaz, že my naše programové prohlášení skutečně plnit chceme.
Mluví opravdu hlasitě a ruší tady v projevu pana ministra.
I mně to určitě pomohlo v klidném projevu. Další záležitost se týká služebního zákona. Za ty dva roky se nic nestalo. My to bereme jako výzvu, analyzujeme, v čem se ten zákon může posunout lepším směrem. To je závazek, který máme v našem programovém prohlášení. Máme na to několik let a my ho určitě také naplníme. Další záležitost, která byla zmíněna, je zákon o služebním poměru. Já je tímto uklidním. My se tady rozhodně nebudeme zabývat, a to jsme ve všech předvolebních prohlášeních řekli, tím, že by někdo rušil výsluhovost. Takže to je to uklidnění. Druhá poznámka ovšem je, že sami policisté a sami hasiči, a to víme i z bezpečnostního výboru, kde jsme mnozí z nás seděli v těch předchozích čtyřech letech, mají výhrady k mnohým jednotlivostem, které v zákonu o služebním poměru jsou. Dám několik příkladů z pozice Policie České republiky. Náš postup je následující, a to vám jistě kolegové z policejního prezidia potvrdí. Měl jsem tam v pondělí velké jednání se současným panem policejním prezidentem, se všemi jeho náměstky, a my jsme ustanovili pracovní skupinu, kam logicky přizveme i hasiče, a ta pracovní skupina odborníků, lidí z oboru - pozveme k tomu na připomínkování i největší odborové organizace - a tato pracovní skupina bude vytvářet nový zákon o služebním poměru. Žádné u stolu napsané politické zadání, ale odborná práce, která bude konzultována samozřejmě na bezpečnostním výboru. Jenom tuhle věc chceme posunout dál, protože ten požadavek už tady zazníval asi tři nebo čtyři roky, tak my jenom navazujeme na to, co někde bylo rozpracováno, bohužel se to nedotáhlo do konce a my naopak tím novým zákonem o služebním poměru chceme zlepšit podmínky pro práci policistů, hasičů, prostě lidí ve služebním poměru. A je dobře, že tohle vysvětlení tady na místě může takhle jasně zaznít a padnout. Stejně tak bych chtěl reagovat na pozici poradce pro národní bezpečnost. Poradce pro národní bezpečnost určitě bude vyvíjet tlak, aby tady bylo jasné vládní zadání pro to, jak mají jednotlivé zpravodajské služby pracovat a jaké úkoly mají plnit. Mimochodem, absence toho byla určitě příčinou mnoha problémů, které se tu a tam ve spojitosti se zpravodajskými službami objevily. Stejně tak by měl být tento člověk, který bude mít funkci doufejme už od příštího roku - my chceme projít legislativním procesem rychle a slíbili jsme v programovém prohlášení i termín, že národní poradce pro bezpečnost tady bude od roku 2023, doufejme, že to stihneme od ledna, nejdéle pak od léta 2023, ale protože tu věc máme prokonzultovanou i se senátory, alespoň některými z nich, abych tedy nemluvil o všech, tak by to snad mohlo směřovat docela rychle ke zdárnému cíli - ten člověk kromě jiného bude zodpovědný i za strategický boj s dezinformacemi ve veřejném prostoru. To je věc, která byla dlouhodobě velmi zanedbávána. Na Ministerstvu vnitra existuje speciální pracoviště, které se klasifikací jednotlivých dezinformací zabývá, pokoušelo se je i v minulosti posouvat na různé tiskové odbory ministerstva. Nic se s tím bohužel nedělo, tak my jsme pro ten rok, než vznikne tato pozice národního bezpečnostního poradce, ustanovili ad hoc pracovní skupinu na Ministerstvu vnitra. Doufám, že toto se povede zprocesovat velmi brzy, v řádu měsíců, ale systémově dezinformace potom také bude řešit poradce pro národní bezpečnost.
To u nás rozhodně takto není. Vy tam píšete větu: "Přechod teplárenství k nízkoemisním zdrojům připravíme tak, aby se skokově nezvýšily ceny." Takže to přeloženo znamená, že vláda bude pracovat na změnách, které přinesou zvýšení cen tepla, jen se bude snažit, aby růst cen byl plynulý, ne skokový. Vy deklarujete, několikrát dokonce, že budete bojovat s daňovými úniky, s praxí, kdy české firmy daní v daňových rájích. Vy se ho neodvažujete zeptat, aby se vám nerozpadla koalice. Ale to je přece hrozný. Takže to je absolutně nedůvěryhodné, to vaše vládní prohlášení. Takže to je třeba ministr zahraničí pan Lipavský? Tady opravdu nestačím zírat. Ani se nedivím, že se distancoval od této vlády i hejtman Půta za Liberecký kraj, který je jinak za Starosty. Je to tady kapitola Digitalizace a píšete - cituji: "Poskytneme součinnost s Evropskou unií při řešení sociálních sítí." Takže máte na mysli, že chcete ještě větší cenzuru a špehování lidí na internetu? Také se ptám, proč chce česká vláda řešit profily českých občanů s Bruselem. Takže profily českých občanů na sociálních sítích vy chcete řešit s cizinou, s Bruselem? Takže to jsou sociální sítě, o kterých mluvím, ta omezení. No, to je samozřejmě na první pohled věta, která je v pořádku, proti té nic nemáme. Ale k tomu se ještě dostanu. Navíc toto své rozhodnutí jste vůbec nekonzultovali s tripartitou, zatímco ve vládním prohlášení uvádíte, že budete konzultovat s tripartitou. No, to je neuvěřitelný. Už se proti vám bouří i tyhle organizace, protože lžete od první vteřiny. Takže vzhledem k rostoucí inflaci je to výsměch těm hasičům a všem potřebným profesím, které potřebujeme, protože to, co vy děláte, zároveň znamená vzhledem k inflaci pokles jejich platů, je to pokles. Socha tohoto pána zdobí průčelí Evropského parlamentu, protože Kalergi je duchovní otec bruselské byrokracie. K demokracii řekl, cituji: "Současná epocha demokracie je pouze mezidobí mezi dvěma velkými aristokratickými epochami - feudální aristokracií meče a sociální aristokracií ducha. Feudální aristokracie upadá, intelektuální aristokracie nastupuje. Mezidobí se nazývá demokracií, ale ve skutečnosti dominuje pseudoaristokracie peněz." Konec jeho citátu a toho, co podporuje premiér Petr Fiala. J nám také jasné, proč probruselské elity, jedno z jaké partaje, svorně odmítají demokracii, tedy systém, ve kterém občané přímo kontrolují vládu prostřednictvím lidového hlasování neboli referend. to je to slovo, které v programovém prohlášení Fialovy vlády nenajdete. Najdete tam cíl vyhlásit národního ptáka. Najdete tam cíl prosadit větší a účinnější cenzuru na internetu. Ale cíl prosadit v České republice demokracii a spravedlnost, to nikoho ve vládě zjevně nezajímá. Tady bych připomněl, že SPD tady jako jediná strana dlouhodobě demokracii prosazuje. Chceme zákon o referendu. Chceme přímou volbu a odvolatelnost politiků. Nestačí zírat, za co on bojoval hrdinně a statečně, za co byl ve vězení a kam dneska ta pseudodemokracie dochází v tomhle vašem podání takzvaných liberálních demokratů. Omezují se svobody. A to je to, kam vy to dneska směřujete. A je opravdu ostuda, že tady člověk jako předsedkyně Sněmovny Pekarová Adamová, ta tady... Hnus, co tady předvádíte, vy, kteří jste nebyli ani ve vězení, ani jste nepodepsali Chartu. Co jste dělali do té doby? Zpovídejte se tady. Vysvětlete to Jaroslavu Baštovi. Ostuda, jak vy se tady chováte.
Vážení páni poslanci a poslankyně, já bych vás poprosila o klid v jednacím sále. Pokud potřebujete něco jednat, běžte do předsálí. Děkuji vám a omlouvám se panu předsedovi.
Teď tady za mnou na moji otázku, co jste dělali do roku 1989, někdo z ministrů řekl v reakci na to, že Jaroslav Bašta byl ve vězení a signoval Chartu 77, že tahal kačera. Vážené dámy a pánové, k tomu, abych mohl deklarovat důvěru, musí být ten člověk důvěryhodný. Tématem dneška je covid. Před volbami se všichni zástupci současné vládní koalice v debatách dušovali, že jsou proti zavedení nouzového stavu. V momentě, kdy přebrali vládu, nouzový stav nechali běžet dál. Noví vládní politici také před volbami lidem slibovali, že budou proti povinnému covid očkování. Po volbách ale občany obelhali a svůj slib nedodrželi. Kdyby bylo povinné, tak budu první, který se tady připoutá od pasu nahoru nahý před tady tu Sněmovnu a nepustím sem ministra." Pane ministře Válku, vy jste si, jak vidím, nesundal ani košili - ale ani to vidět nechci, takže v pořádku - natož abyste jako ministr cokoli udělal proti povinnému očkování. Že se vy a vaše vláda nestydíte takhle obelhat lidi. Pan ministr se tváří, že mě neslyší, přitom je metr za mnou. Pasáž vyhlášky o povinném covid očkování odmítáte zrušit. Navzdory předvolebním slibům jste vy ani vláda neudělali nic pro obnovení protiústavně obnovených svobod občanů této země a proti rostoucí diskriminaci. Tady bych rád poděkoval tisícům občanů, kteří reagovali minulý týden v pondělí na výzvu hnutí SPD. Takže jsem chtěl poděkovat jak panu ombudsmanovi, tak hlavně občanům, kteří tu výzvu využili, protože SPD je tady jediná strana ve Sněmovně, která aktivně bojuje proti povinnému covid očkování. Kdo se chce nechat očkovat... Takže to je konkrétní výsledek práce SPD.
Nyní ale slyšíme, že se má šetřit. Tak se podíváme do programového prohlášení. "Rozšíříme nabídku služeb pro děti." To je investice. Bude se škrtat? "Zachováme dětské skupiny." Investice. Bude se škrtat? Investice. Bude se škrtat? Zní to výborně, ale jsou to všechno nákladové věci, není to šetření. Dále programové prohlášení vlády: "Podpoříme kratší pracovní úvazky včetně výhodného zdanění." Je to náklad státu. Bude se škrtat? Náklad státu. Bude se škrtat? Veřejná správa a organizace půjdou příkladem v nabídce slaďování péče a práce." To je taky náklad. Takže mě zajímá, kde chcete šetřit? Ale vrátí se až za hodně dlouho a doufám, že tato vláda nebude tupě škrtat právě na jejich funkční a dobře cílené podpoře. Rád takové kroky osobně podpořím a budu participovat také na možných řešeních. Co mi tam chybí, je jakákoliv revize dávkového systému a konkrétní kroky, jak ji udělat. "Odstraníme body zlomu z dávkových a daňových systémů s cílem, aby lidé nezůstávali v pastech chudoby a byli více motivováni k pracovní aktivitě"? Je to ta revize sociálních dávek našeho štědrého sociálního systému? A jak tedy ty body zlomu konkrétně vypadají? Víte to už, nebo jste jenom zabalili toto programové prohlášení vlády do hezké pětikoaliční mašličky, aby nikoho z partnerů nepopudilo? Jednomu by z toho prostě spadla brada, ale vím, jak to je. V minulé vládě jsem se za mnoho věcí také pral a výhra nepřichází automaticky. Bodů podobného znění je jak v programech koaličních stran, tak v tomto i mírně přeneseném smyslu i v dalších bodech programového prohlášení více.